Náklady spojené s prováděním smlouvy budou pokryty z rozpočtových kapitol těchto rezortů, přičemž dopad na státní rozpočet bude nevýznamný.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jejím účelem je zajištění kvalitnější a efektivnější justiční spolupráce na poli vydávání osob.
Poprosím, aby se sál zklidnil, a vy můžete pokračovat do 13. hodiny. Je 13 hodin, přerušuji naše jednání.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Pane poslanče, já se omlouvám, že vstupuji do vaší řeči, ale chci požádat kolegyně a kolegy o ztišení, a to ve všech částech sálu. Děkuji mnohokrát a pokračujte, prosím.
Toto však neplatí v nadnárodních podmínkách České republiky, kdy například ani velký potravinářský podnik není schopen se ubránit nekalým obchodním praktikám ve vztahu k obchodnímu řetězci. Jsou to země, jako je Česká republika, Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko a další. Národní právní úprava by tedy měla být taková, aby se vztahovala na všechny podniky, kde k nekalým obchodním praktikám dochází. Preferuje se totiž zákonná úprava, která bude dopadat na všechny subjekty bez ohledu na jejich velikost, to je na všechny subjekty působící v potravinářském sektoru. Tím může dojít k destrukci malých a středních dodavatelů potravin, se kterými by vzhledem k regulaci výhradně na základě obratu maloobchod mohl přestat spolupracovat.
Děkuji a prosím pokračujte, pane poslanče.
Neexistence dvoustranné bilaterální smlouvy tvoří určitý limit vzájemné spolupráce mezi oběma státy v oblasti vydávání. Sjednávaná smlouva vytvoří právní podmínky vzájemného vydávání osob a umožní kvalitnější a efektivnější způsob vedení trestního stíhání příslušnými orgány obou smluvních států a rovněž následný výkon rozhodnutí v trestní oblasti. Pravidla smlouvy budou aplikovat soudy, státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí a na realizaci žádostí o vydání se budou podílet i orgány Policie České republiky.
Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Můžeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování o předložení tohoto tisku k projednání zahraničnímu výboru. Hlasování číslo 97, přihlášeno 150 poslankyň a poslanců, pro 127, proti žádný. Žádný další návrh, který by se měl hlasovat, nepadl, proto končím projednávání tohoto bodu a děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji za přednesení. Předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí pan Marian Jurečka, který už se ujímá slova.
Důvodů je celá řada. Jednak Brazílie patří do jedné z největších ekonomik světa, je tady více než 200 milionů obyvatel. Zároveň nás pojí i tradiční historické dobré vztahy, je tam například stopa Jana Antonína Bati.
Děkuji, pane ministře.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Jak asi všichni víte, koordinace národních systémů sociálního zabezpečení prostřednictvím mezinárodních smluv je jedním z významných způsobů pro usnadnění ekonomické spolupráce. Smlouvy o sociálním zabezpečení respektují existující národní sociální systémy, nezasahují do jejich vlastní podstaty, ale stanoví přesná pravidla pro koordinaci. Mezi Českou republikou a Brazílií samozřejmě již existuje několik mezinárodních smluv podporujících ekonomickou spolupráci, ale žádná zatím neupravuje problematiku sociálního zabezpečení. Proto je tato smlouva vhodná k doplnění společného právního rámce. Co do věcného obsahu se smlouva vedle příslušnosti k účasti migrujícího pracovníka na sociálním pojištění v tom kterém státě vztahuje pouze na oblast důchodového pojištění. Smlouva bude mít zanedbatelný vliv na státní rozpočet. Formálně i obsahově odpovídá českým i evropským standardům.
Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Není tomu tak, proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Hlasování číslo 98, přihlášeno 153 přítomných, pro 132, proti žádný. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě ve středu 6. dubna na 16. schůzi Poslanecké sněmovny.
Přitom dodávky zemědělských produktů k další výrobě mají zcela odlišné obchodní zvyklosti než dodávky potravin pro konečného spotřebitele. V našich podmínkách se nekalé obchodní praktiky při dodávkách zemědělských produktů k další výrobě prakticky nevyskytují. V tomto zákoně vůbec neřeší, jaká pásma, výpočty obratu pro porovnání obratu dodavatele, odběratele, a dokonce ani nezapracovali do tohoto zákona kromě potravinářských výrobků zemědělské produkty, jak stanoví směrnice. Zákon je také v některých pasážích přísnější než samotná směrnice. Například explicitně stanoví, že platnost ceny je 20 dní od doručení faktury, nejpozději 30 dní od dodávky. Jedná se zejména o dodavatele potravinářských výrobků do obchodních řetězců. Za druhé, stávající zákon o významné tržní síle poskytoval ochranu všem dodavatelům. Nyní vládní návrh změny zákona o významné tržní síle již s ochranou velkých dodavatelů nepočítá, a to v důsledku zastropování ochrany dodavatelů na ročním obratu 350 milionů eur. Rovněž ve směrnici je ochrana dodavatelů zastropována, ale směrnice pracuje při zákazu nekalých obchodních praktik s konceptem vyjednávací síly, to je síly v určitém konkrétním vztahu kupujícího a dodavatele, a také s tím, že tyto zakázané obchodní praktiky mohou být jednostranně vnuceny jedním obchodním partnerem druhému. Podle směrnice jsou odběratelé s významnou tržní sílou vůči svým dodavatelům rozděleni do několika pásem, počínaje odběrateli s obratem přesahujícím 2 miliony eur a konče 350 miliony eur. Směrnice vychází z toho, že nekalé obchodní praktiky jsou uplatňovány ze strany většího subjektu vůči menšímu. Směrnice se vztahuje na nekalé obchodní praktiky, k nimž dochází v souvislosti s prodejem zemědělských produktů a potravinářských výrobků a jsou směrnicí zakázány. Směrnice však také počítá s tím, že některé praktiky, ačkoli jsou v rozporu s poctivým obchodním jednáním, nejsou zakázané, avšak pouze za podmínky oboustranné dohody smluvních stran. Problém je ale také v tom, že novela zákona o významné tržní síle dále pracuje s konceptem významné tržní síly na rozdíl od směrnice, která pracuje s konceptem takzvané vyjednávací síly. Směrnice vychází z toho, že větší subjekty mají větší vyjednávací sílu a nepotřebují ochranu, subjekty s určitou velikostí, které nejsou zranitelné. Proto směrnice stanoví kategorie subjektů, a to na základě obratu. Toto, významná tržní síla, byla pevně spojena s určitým obratem odběratele vůči určitému obratu dodavatele. Odběratel přesahující 350 milionů eur se ale nemusí obávat, že by byl postižen za nekalé obchodní praktiky vůči svým dodavatelům s obratem vyšším než 300 milionů eur, protože se předpokládá, že odběratel s obratem větším než 350 milionů eur je schopen se ubránit díky své vyjednávací síle proti nekalým obchodním praktikám. Toto bohužel neodpovídá realitě v České republice. Vyjednávací síla je tedy přes dosažený obrat jednoznačně na straně odběratele.
Pak co považuji za velmi důležité, je problematika řešení celkových dopadů regulace, a tady je můj dotaz na ministra zemědělství.
Děkuji, pane poslanče.
Akta SPU byla na obou mimořádných kongresech podepsána Českou republikou s výhradou jejich ratifikace. Praktickým naplňováním obsahu Akt je v České republice pověřena Česká pošta, státní podnik, a to na základě zákona o poštovních službách, který ukládá držiteli poštovní licence mimo jiné zajišťovat i mezinárodní poštovní služby v souladu s Akty SPU. Texty Akt SPU, které jsou přílohou dnes projednávaného sněmovního tisku, nepřináší pro Českou republiku žádné komplikace. Nevznikají z nich rovněž žádné nové nároky na státní rozpočet.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesené usnesení? V hlasování číslo 94 přihlášeno 147 přítomných, pro 137, proti žádný.
Jedná se o krok, který může být pro Českou republiky velmi příznivý, může posílit naši prestiž v Evropské unii, ale fakticky i na celém světě, protože rozšíření právě služeb této agentury znamená významné posílení datové konektivity, bezpečnosti a tak dále. Podstatně se také zvýšil význam agentury a rozsah její činnosti. Připomínám, že jde o první a vlastně dosud jedinou agenturu Evropské unie se sídlem v České republice. Znamená to příležitost pro setkávání dalších lidí z různých konců Evropy, zároveň otevírání dveří pro české firmy a přirozeně lákání poboček zahraničních firem do České republiky, rozšíření kongresové turistiky a podobně. Aktuální situace je taková, že to sídlo, které mnozí z vás znají, v Holešovicích, praská ve švech a je nezbytně nutné řešit právě budoucí další prostory. Dá se očekávat, že v nadcházejících letech dojde k výraznému navýšení počtu zaměstnanců samotné agentury. Zároveň nyní probíhají na úrovni Rady Evropské unie, Evropského parlamentu jednání o dalším unijním kosmickém systému pro zabezpečení telekomunikačního spojení. Má se jednat o systém, který bude čítat stovky družic, a měl by zajistit v podstatě samostatnou funkční cestu k poskytování datového připojení internetového pro země Evropské unie. Dá se tedy velmi jednoduše předpokládat, že počty pracovníků EUSPA dál porostou.
Poslanecká sněmovna, to jsou zákonodárci a oni přijímají ty zákony, které vy zde předkládáte.
Následuje faktická poznámka pana poslance Pražáka. Vaše dvě minuty.
Děkuji. Ano, máte pravdu, že bylo asi nějaké pracovní setkání vedení zemědělského výboru. A já jsem to řekl, a to nemyslím špatně. Můžeme mít rozdílné názory.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Králíček.
Já nevím, jak by měla podle vás vypadat opozice, respektive vím, možná kdybychom nemluvili vůbec. Ale proč nám odebíráte neustále - a mě to začíná iritovat - vy nás neustále obíráte o právo se ptát a furt to něčím odůvodňujete.
Vaše faktická poznámka vyvolala faktickou poznámku pana poslance Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Když jsem dotázán, tak odpovím. Nemyslím tento bod, myslím obecně. My jsme se ještě k nějaké řádné práci tady ještě na Sněmovně pořádně nedostali jenom díky tomu, že tu možnost máte a že vystupujete a že se tážete. Tu možnost skutečně nikomu nebereme. To si myslím, že je poměrně zásadní informace, která tady ještě nezazněla. A to, že je tam třeba celá řada věcí dopracovat a vylepšit, to je samozřejmě pravda také. Máme na to celé volební období, abychom tyhlety věci doplnili, ale v tomhletom stavu a v této situaci je nejlépe tuto novelu přijmout tak, jak je.
Vaše faktická poznámka vyvolala dalších pět faktických poznámek. Než se k nim dostaneme, načtu další dvě omluvy. Paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová se dnes omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a pan ministr kultury Martin Baxa se z pracovních důvodů omlouvá dnes od 15.45 do 16.15 hodin. Ještě jedna zpráva: já hlasuji s náhradní kartou číslo 32 během celého dnešního jednacího dne. A přistoupíme zpátky k faktickým poznámkám. První přihlášená k faktické poznámce je paní Peštová, připraví se paní Ožanová, následně pan Pražák a následně paní poslankyně Balaštíková. Paní poslankyně, máte slovo.
Já jsem se chtěla zeptat pana poslance Kučery, prostřednictvím pana předsedajícího, jestli jste si vyměnili role s panem ministrem. Jako vy jste teď ministr a pan ministr je váš tiskový mluvčí? Nebo jak to máte vlastně udělané? Já myslela, že ministerstvo řídí ministr, ministr předkládá, ministr zde na plénu odpovídá na dotazy, které jsou plénem vzneseny, a samozřejmě si obhajuje to, co má v zákoně. Roli ministra jste převzal vy, vy tady obhajujete něco a pan ministr sedí a mlčí. A já se také chci zapojit do diskuse.
Další faktická poznámka paní poslankyně Ožanová. Vaše dvě minuty, prosím.
Děkuji. A dovoluji si pouze připomenout, že vláda se zodpovídá Sněmovně, na což se v současné době trošku zapomíná, že je třeba vést diskusi na půdě Poslanecké sněmovny a je vhodné odpovídat na dotazy poslanců. Diskuse to byla konstruktivní a byl schopen odpovídat na otázky. Vadí cokoliv.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní předsedkyně Schillerová, připraví se pan poslanec Kučera. Paní předsedkyně, vaše dvě minuty.
Říkám, do všeho nedělám. Hlavně mě zajímá, jak odpovíte mým kolegům. Mě mrzí, že jsme nebyli na kulatém stole, já si to samozřejmě zjistím. Někde to propadlo v prostoru, což mě velmi mrzí. A já si myslím, že je to i vaše povinnost tady vystoupit a odpovídat na dotazy, na odborné dotazy mých kolegů, kteří je kladou naprosto fundovaně.
Když jsem dotázán, tak odpovím.
Pro kandidáta Romana Kubíčka bylo odevzdáno 87 hlasů, pro kandidátku Simeonu Zikmundovou bylo odevzdáno 100 hlasů. Druhá včera proběhlá volba byla V této volbě bylo vydáno 190 hlasovacích lístků, odevzdáno platných i neplatných taktéž 190 hlasovacích lístků, neodevzdáno 0 hlasovacích lístků. Pro kandidáta Jana Hrnčíře bylo odevzdáno 86 hlasů, pro kandidáta Filipa Ušáka bylo odevzdáno 99 hlasů. Třetí včera proběhlá volba byla V této volbě bylo vydáno hlasovacích lístků 190, odevzdáno taktéž 190 hlasovacích lístků, neodevzdáno 0 hlasovacích lístků. Pro kandidáty v abecedním pořadí byly odevzdány následující počty hlasů: pro kandidátku Irenu Duchoňovou odevzdáno 99 hlasů, pro kandidáta Jiřího Fencla odevzdáno 100 hlasů, pro kandidátku Marii Pošarovou odevzdáno 87 hlasů.
Prosím, aby se nejdříve slova ujal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
EUTELSAT byl založen v roce 1977 k provozování družicové soustavy poskytující telekomunikační služby pro přenos televizního a radiového vysílání, telefonních hovorů a dat v rámci Evropy. Výsady a imunity EUTELSAT odpovídají úkolům organizace a výsadám a imunitám jiných odborných mezinárodních vládních organizací. EUTELSAT má sídlo ve Francii, kde zejména dochází k uplatnění práv a imunit organizace. Za této situace přichází v úvahu uplatnění Protokolu v případě služební cesty zástupců smluvních stran a úředníků do České republiky. Bude tedy bez dopadu na státní rozpočet České republiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky návrh projednala dne 28. ledna tohoto roku a v prvním čtení schválila jeho další projednání na zahraničním a hospodářském výboru. Na zahraničním výboru byl návrh projednán dne 3. února a na hospodářském výboru dne 24. února. Materiál byl jasně a detailně vysvětlen. Jednání na obou výborech proběhlo bez jakýchkoliv doplňujících otázek a návrh byl doporučen ke schválení. Materiál byl také projednán v Senátu, který jej dne 3. března 2022 doporučil k ratifikaci.
Také děkuji. Tento sněmovní tisk byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru a zároveň zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec Ondřej Lochman.
Je to smlouva, která přechází na toto plénum již z minulého období.
Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Ani v jednom případě není. V hlasování číslo 93 přihlášeno 144 přítomných, pro 136, proti žádný. Návrh byl přijat. Pan poslanec Vít Kaňkovský se omlouvá od 9 do 17 hodin z osobních důvodů. Přistoupíme k projednávání bodu Požádám pana ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu o uvedení.
Děkuji, paní předsedkyně. V uplynulém funkčním období Poslanecká sněmovna projednávání tohoto materiálu, předloženého vládou v srpnu 2020, nezahájila.
Já to nemyslím ironicky. Nejsou vůbec řešeny podnákladové výkupní ceny. Nevím, proč to tam vůbec není, když víme v dnešní době, jak to funguje. Dodávky zemědělských produktů k další výrobě mají zcela odlišné obchodní zvyklosti než dodávky potravin pro konečné spotřebitele, a bohužel se to po nich sveze. V našich podmínkách se nekalé obchodní praktiky při dodávkách zemědělských produktů k další výrobě prakticky nevyskytují. Nakousl bych tady to, co už říkali kolegové, jak se k tomu postavili na Slovensku. Nepřevzali do svého zákona jakákoliv pásma s poukazem na to, že takto budou nekalé obchodní praktiky zakázané ve vztahu ke všem odběratelům. Tento zákon tak na Slovensku chrání všechny dodavatele potravin, a to i dodavatele do obchodních řetězců. Paradoxně tak v České republice dodavatelé chráněni nebudou a na Slovensku ano. Co se týče zakázaných nekalých praktik, v zákoně jich mají vyjmenováno několikanásobně více, než máme v České republice v zákoně, a také více, než jich vyjmenovává směrnice. Z novely také vypadly některé zakázané praktiky, jejichž zákaz se v praxi ukázal jako vhodný a využívaný, jako například maximální doba garance ceny. Proto bych se také připojil k dotazům, proč se tam neobjevuje. Co to bude znamenat v praxi? Tak to by mě zajímalo, jak se to bude dělat v praxi. Asi by bylo dobré nekalé obchodní praktiky rozdělit na dvě skupiny, například ty, které jsou zakázané při dodávkách do řetězců, a na ostatní, které by se mohly vyskytovat u zemědělských podniků.
Děkuji, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych krátce zareagoval nejen na svého prvního předřečníka, ale na všechny předřečníky i budoucí řečníky, kteří nám tady říkají své připomínky. To, že se nejedná až tak o ty faktické připomínky jako o nějaké další věci, které se týkají činnosti jednoho tady velkého subjektu, to je jasné také. To znamená, pokud skutečně chceme řešit toto, tak tohle zemědělský výbor bude zajišťovat.
Ti lidé byli znejistěni, dopisovali si a utekl nějaký čas. Na to my odpovídáme, že tam je to explicitně napsáno. Takže on má vlastně dneska... To si myslím, že v této chvíli máme, že jsme na tom dobře. Předtím to byl, jak jsem řekl, jeden z třiceti pozměňovacích návrhů a mohlo to zapadnout. Jak jsem dneska řekl na podvýboru, ten název je doslova sexy, takže už se to bude lépe komunikovat, máme čas. Praha by mohla být dobrým příkladem pro všechny kraje. Třeba dopravní podnik Praha: O tom už tady mluvil Marek Výborný i pan ministr. Jsem rád, že tohle je krásný příklad toho, kdy může fungovat koalice a opozice, protože při milostivém létu
Máte slovo.
Bohužel se třeba přihlásí další, tudíž nemohu reagovat, ale na vás jsem chtěla zareagovat.
Děkuji za dodržení času. V tuto chvíli to byla poslední faktická poznámka. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Předkladatelé uvádějí nedostatky, které spatřují v dosavadní právní úpravě, a deklarují, že chtějí vytvořit předpoklady pro ještě hlubší depolitizaci a profesionalizaci státní služby, motivovat státní zaměstnance k dalšímu profesnímu rozvoji a k vyšší kvalitě vykonávané služby a posílit i odpovědnost představených. Dne 12. května tohoto roku, tedy před pár dny, jsem interpelovala předsedu vlády ve věci ignorování programového prohlášení vlády. Dovolte mi mou interpelaci citovat: "Po pár měsících vládnutí vaše vláda ignoruje své programové prohlášení. Cituji bod, který mám na mysli: "Zvýšíme kvalitu legislativy. Každou novou regulaci důkladně zvážíme na základě analýzy očekávaných dopadů.